Není tomu tak. Kdo je proti? Já tady mám poznámku, že návrh byl avizován, ale nezazněl v obecné rozpravě. Nějaký pan ministr. Takže já se omlouvám, ale tím pádem návrhy na prodloužení nebo zkrácení lhůt nezazněly v rozpravě, a tudíž k nim nemohu přihlížet. Prosím, ujměte se slova.
Ten starý zákon, dosud platný zákon, upravuje obě povolání, to znamená jak soudních znalců, tak soudních tlumočníků dohromady a stejně.
Pro kolegy poslance. Technická nemůže být, když je uzavřena rozprava. Já jsem u toho nebyl, když se to přijímalo, já jsem to nenavrhoval. Ale je to vlastně úplně jedno. Jsem tady sedm let, a vždycky když byla námitka, tak té námitce Sněmovna vyhověla. Tak o co se vlastně přeme? Přeme se o nic. Jenom říkám, že to nebylo ani v pátek, ani dneska z našeho klubu, ale ten spor je zbytečný.
Pojďme se k tomu skutečně vrátit, protože jinak tady budeme mít tu ten spor, tu onen spor. Zákonu tím vyhovíme, říkám na rovinu, to není nic proti zákonu. Je to technická věc, která tady fungovala řadu let bez problémů, nebo bez významných problémů.
Může se stát chyba na kartě, může se něco stát. Prostě respektujme to.
Chtěl bych se důrazně ohradit proti tomu, co tady pan předseda Bartošek říká. Poslouchejme se. Momentálně to zařízení funguje. Uklidním situaci. Prosím vás, pojďme v klidu hlasovat o námitce.
Já něco navrhnu, a ono to bude rozporováno. Vážení kolegové, již pokračujeme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Posuneme se dál.
S faktickou poznámkou pan poslanec Gazdík.
To je ale skutečně problém ministerstva.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já jsem neměl v úmyslu vystupovat, ale slova pana ministra mě opravdu dojala. To si myslím, že tady dovede polovina z nás na mobilu. A určitě to dokážou všichni piráti. Takže si myslím, že dobře placení informatici by to na Ministerstvu spravedlnosti mohli dokázat taky.
S faktickou poznámkou pan poslanec Černohorský.
Dobrý den.
Já vám děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou paní poslankyně Vildumetzová, poté ještě jednou pan poslanec Pávek. Máte slovo.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já bych tady připomněla pouze dva fakty. Dovolím si konstatovat pouze několik jmen především z těch řečníků, kteří se tady k zákonu o střetu zájmů vyjadřují. Byli to právě oni, kteří schválili 11. ledna tento návrh zákona, který přináší starostům to, že musí od té doby zveřejňovat ve veřejném registru v rámci zákona o střetu zájmů tyto údaje. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Další faktická poznámka, pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Kalousek.
Ale není to tak složité, aby si s tím neporadili informatici, kteří pracují pro Ministerstvo spravedlnosti.
Další faktická poznámka, pan poslanec Kalousek, připraví se paní poslankyně Kovářová.
My se to domníváme v tomto případě, a to prostě proto, že ve snaze získat ty nejschopnější lidi s velkým morálním kreditem na komunální kandidátku jsme konfrontováni s jejich argumentem, že sousedská závist je tak strašná emoce, že ji odmítají podstoupit a vystavit jí i své rodiny. Stojí tady proti sobě dva veřejné zájmy. Jeden je veřejný zájem transparentnosti jako jeden ze základních nástrojů boje proti korupci a tím druhým zájmem je personální kvalita zastupitelských sborů v komunální politice. A my jsme přímo dnes a denně konfrontováni s tím, že ta personální kvalita je ohrožená, protože prostě ti lidé, kteří na to mají, tohle odmítají podstoupit. Dáváme přednost zájmu té personální kvality demokracie v komunální politice.
Já myslím, že tento styl, kterým vy jste postupovala, je přesně ten styl, který není správný.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, ještě bych tady chtěla říct jednu důležitou věc. Takže k tomu podpisu došlo a hned proběhla řada jednání. A 27. března proběhlo jednání u předsedy Sněmovny, kde se dohodl tento kompromisní návrh.
Děkuji paní poslankyni Valachové, která nám za navrhovatele uvedla předložený návrh. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený poslanecký návrh zákona ruší institut karenční doby. Jedná se o první tři neplacené dny dočasné pracovní neschopnosti. Vláda dala návrhu v obecné rovině souhlasné stanovisko s tím, že konkrétní parametrické změny v systému nemocenského pojištění budou ještě dále diskutovány. Doporučuji propustit návrh do druhého čtení a přikázat výboru pro sociální politiku.
Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, tak vás seznámím s přišlými omluvami. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Jsou do ní v tuto chvíli přihlášeni tři poslanci a poslankyně. Jako první vystoupí pan poslanec Jan Bauer. Připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová.
A dopředu avizuji, že ho považuji za velmi nešťastný. Přiznám se, že tomu moc nerozumím, protože si myslím, že je řada jiných levicových témat, která by mohla být vlajkovou lodí České strany sociálně demokratické. A také jsem sledoval média, jak trefně mnohá média v posledních týdnech hlásala, v praxi tohle opatření stejně lidem moc nepomůže. Na druhou stranu výběr tématu, na které chce levice lákat své voliče, mi určitě nepřísluší kritizovat, protože to není má věc. Tento návrh je předkládán s podporou současné vlády v demisi. Jak to tedy doopravdy je nebo jak to bude vypadat? Nikdo vlastně pořádně nevíme. Chtěl bych říci, že tento návrh je podáván přes jednoznačný nesouhlas zaměstnavatelů. Dnes tato zodpovědnost jednoznačně leží na vládě v demisi Andreje Babiše. Je to jejich odpovědnost, zejména v situaci, kdy sem tento návrh posílají se souhlasným stanoviskem. Já jsem přesvědčen, že nastavení karenční doby a podmínek vyplácení nemocenské musí vyplývat ze vzájemné dohody uvnitř Rady hospodářské a sociální dohody. Milé dámy a pánové, ještě na závěr možná jedna osobní poznámka. Logicky tato Poslanecká sněmovna je složena z mnoha profesí a máme tady taktéž zástupce podnikatelské sféry. Byl to složitý kompromis, na kterém se všechny rozhodující strany musely dohodnout, a myslím si, že je velmi nešťastné, že se tento těžce rodící kompromis má v této chvíli měnit. Na závěr, milé dámy a pánové, mi dovolte, abych podal návrh na zamítnutí.
Další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Aulická Jírovcová, připraví se paní poslankyně Richterová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Každopádně za KSČM říkám stanovisko otevřeně, že jsme pro tento předložený návrh.

Já chápu, že ze strany pravice hovoříme možná i o jakémsi evergreenu levice.
Po pádu minulého režimu se do podnikání mimo velkých a dravých štik vrhlo také mnoho drobných nadšenců. Všichni se učili za pochodu a byli ochotni překonávat s velkým nadšením potíže a překážky, které jim přinášely rychle se měnící zákony. Všichni věřili, že brzy dojde ke stabilizaci podnikatelského prostředí a jejich úsilí ponese své ovoce. Většina drobných živnostníků pracovala od rána do noci a s přibývající byrokracií ochabovalo i původní nadšení. Většina drobných živnostníků si na tuto evidenci musela najmout firmu. Hlavně provozovatelé restaurací vědí, o čem hovořím. V květnu 2017 však vstoupil v platnost tzv. protikuřácký zákon a všechno je opět jinak. Myslím, že protikuřácký zákon v kombinaci se zavedením EET, které mimochodem přišlo příliš pozdě, byl pro mnohé poslední kapkou. Nic po státu nechtěli. Dnes bych očekával už jiný profesionální přístup zákonodárců. Bohužel politikaření hlavně u tzv. zavedených politických stran většinou vítězí nad zdravým, řekněme klidně selským rozumem. Na druhou stranu není možné, aby stát neustále organizoval život svéprávným dospělým lidem.
Děkuji. Prosím pana poslance Staňka Pavla a připraví se pan poslanec Munzar.
Jsem nekuřák v zásadě celý život, byť si třeba jednou za kvartál, jednou za měsíc ať už cigaretu, nebo doutníček zapálím. Problematika škodlivého účinku návykových látek se v předkládaném návrhu změny stávajícího zákona zaměřuje především na problematiku kouření. A ten rámec jsem získal z hlasu lidu, vox populi. A dovolil jsem si použít poměrně drsnou otázku - je přednější zdraví, nebo je přednější právo na svobodné podnikání? Osobně si myslím, že taková disjunkce je úplně stejně zavádějící a pokrytecká, bych si skoro dovolil říct, jako jsou oba extrémy, o kterých se teoreticky můžeme bavit. To znamená, buď o absolutním zákazu kouření, nebo o absenci jakékoli regulace kouření. Ale ta otázka mně přišla srozumitelná a také je zjevné podle odpovědí, že ji občané, kteří reagovali na Facebooku, pochopili. Dovolím si ještě připomenout jednu věc, že absolutní zákaz kouření klade na stůl také otázku absolutního zákazu jakékoli návykové látky. Protože, už to tady několikrát padlo, je zřejmé, že škodlivost alkoholu známe z vlastní zkušenosti častěji a že je také rychlejší a účinnější ta škodlivost alkoholu než kouření, to je také zjevné. A potom se musím zeptat, proč neuvažujeme o prohibici alkoholu jako takové, když takhle drsně bojujeme proti kouření. Dovolím si poznamenat, že asi tato úvaha nemá smysl, protože bychom tady v naší Sněmovně prohibici nikdy neschválili, ale to je možná příliš silné tvrzení. To je beze sporu. Na otázku, co je přednější, zda zdraví, nebo svobodné podnikání, se zhruba čtvrtina lidí jednoznačně vyslovila proti kouření obecně. Absolutně nebudeme kouřit. Mimochodem, jsem motorkář, takže s tím druhým bych určitě nesouhlasil a hlasoval bych proti tomu. Jinak i já jsem stoprocentně pro to, aby hospody a nálevny zůstaly nekuřácké. No a zbývá nám poslední čtvrtina, která nesouhlasí s jakoukoli regulací kouření, a nejčastějším argumentem je omezování svobody podnikání. Dovolím si tvrdit, že žádný, že i tato norma by měla být akceptována. Novela dle mého názoru nepředstavuje narovnání podmínek podnikání, ale v určité míře zavádí jinou formu jejich pokřivení. Je to můj názor. Pokud bychom chtěli ve jménu stejného přístupu ke kuřákům i nekuřákům povolit kuřárny, měl by návrh zákona obsahovat přesný popis provedení technických opatření tak, aby nebyly žádným způsobem ovlivněni ti zákazníci, kteří kouření odmítají.
Hezké odpoledne.
Byl to jeho názor a já ho musím bohužel podpořit. Prostě podpořit. Já jsem byl taky starosta na střední obci. A tu vůbec nezajímalo, co má Volný za majetek. A tomu nikdo nezabrání.
Děkuji. Pan poslanec Krejza a potom pan poslanec Výborný a pan poslanec Michálek. Všechno faktické poznámky.
Vážení kolegové, dámy a pánové, pane předsedající, možná taková věc jako jsou datové schránky, by tady tu věc celou vyřešila, možná v rámci elektronizace státní správy - podám žádost datovkou, má na to nárok každý člověk, každý občan. Dostanou odpověď datovkou, je po problému.
Ale slovo blábol tady skutečně nezaznělo. A k panu kolegovi Michálkovi také vaším prostřednictvím, pane předsedo, tak je to trochu jinak. A druhá věc - ten zákon platí, takže ti současní starostové, místostarostové, členové rad, pokud zákon neporušili, tak už to majetkové přiznání samozřejmě učinili. Dnes tu řešíme to, jestli to zůstane v tomto režimu, nebo nezůstane, a řešíme případně nové členy samospráv.
Na to jsem tady reagoval. Úplně bez problému. To bude vlastně tak, jak to bylo historicky, to znamená, stanoví se povinnost, kterou nikdo nebude kontrolovat.
Otázka: Kolik starostů Piráti mají, že se odvolává na jejich zkušenosti?
To jsme neřekli. My dobře víme, že se vždycky někdo najde. To znamená, my nesledujeme podporou senátního návrhu nic jiného než snahu o alespoň zabrzdění, když ne zastavení, dlouhodobého procesu debilizace zastupitelských sborů alespoň na té komunální úrovni.
My přece chceme co nejkvalitnější samosprávu. A vezměte si tu situaci v reakci na pana kolegu Michálka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pokud ten starosta, a teď hovořím o konkrétní obci v Orlických horách, pokud ten starosta chce mít v radě odborníky, tak tam potom má třeba vysokého manažera z bankovní sféry, a ten dotyčný prostě má v pracovní smlouvě klauzuli, že nesmí zveřejnit svůj plat. A to se týká i dalších profesí. Ale to jsou přesně ti, kteří jsou schopni na tu komunální úroveň přinést tu kvalitu, znalosti, schopnosti. A pro tu obec je to vždy přidaná hodnota.
Pan poslanec Michálek hovořil o utajovaných údajích. Čili znova opakuji, není to nic proti transparentnosti. Ty údaje, které jsou veřejné, či neveřejné, budete vidět stejně na základě žádosti.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Je 14.00 a já zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, pokusíme se všichni snížit hladinu hluku v sále. Nejprve bych vás chtěl informovat o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium. V případě jejího ukončení ještě před polední přestávkou bychom pokračovali v přerušené 13. schůzi. V této souvislosti připomínám, že do 11 hodin bude nutné podávat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to z toho důvodu, že co se týká zahraničních misí, měli bychom respektovat armádu a naše vojáky, kteří budou nasazovat životy, aby armáda měla možnost včas se na tyto mise připravit, aby mohla všechno zorganizovat. Takže děkuji a žádám vás kolegyně a kolegové za podporu zařazení tohoto bodu na pátek. Děkuji vám.
Anebo to nějak ještě...
Já to doplním. To znamená, tak jak to mám odkonzultováno.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Můj návrh vychází z dohody s KSČM a byli bychom rádi, kdyby se tyto dva body zařadily pevně zítra po těch pevně zařazených bodech odpoledne.
Děkuji za slovo. Jde o sněmovní tisk 50, který rozšiřuje působnost zákona o registru smluv na státní společnosti, jako je ČEZ. My jsme šli do Poslanecké sněmovny s tím, že chceme maximální průhlednost fungování státních firem, protože Piráti jsou protikorupční strana. A protože už uplynuly lhůty pro projednání tohoto tisku, které byly touto Poslaneckou sněmovnou stanoveny na 80 dnů, tak bych vás chtěl požádat o to, abychom dozařadili tento bod a mohli ho projednat ještě na této schůzi. Už ho projednal garanční výbor. Garanční výbor pro veřejnou správu s návrhem souhlasil a doporučil ho Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů. Bohužel, na těchto výborech se to zaseklo, protože tyto výbory se rozhodly čekat na rozhodnutí Ústavního soudu. My si myslíme, že by se to mělo projednat na této schůzi tak, abychom to stihli ideálně ještě do prázdnin. Děkuji za podporu.
Jenom pro jistotu si to na mikrofon zopakuji. Takže chcete to jako první bod úplně hned ráno, nebo chcete to třeba po tom návrhu pana Bartoška?
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jak už jsem avizoval u sněmovního tisku 72, tak jednou z oblastí, která je nejsložitější z hlediska procesního, je zdravotnictví. Z těchto důvodů vás chci požádat o podporu zařazení tohoto návrhu zákona i do výboru pro zdravotnictví.
Ptám se, jestli má někdo ještě nějaký jiný návrh. Není tomu tak. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty o 20 dní. Kdo je proti? V hlasování číslo 141 bylo přihlášeno 151 poslanců, pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že jsme prodloužili dobu na projednávání ve výborech o 20 dní. Tím je tento návrh v tuhle chvíli vyčerpán v prvním čtení, já ho zavírám a předám předsedání.